Děkuji za pozornost.
Dnes od 15 hodin do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Jiří Zlatuška. Interpeluje pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka ve věci nefunkčního informačního systému VaVaI a nezákonnosti.
Na tento problém bylo upozorňováno Ministerstvem školství. Náměstek ministryně pan Plaga 31. srpna 2016 upozorňoval na nedostatky ve financování. Dostalo se mu odpovědi od náměstka Markse, která se nezakládá na pravdě. Nedošlo k tomu. Funguje pouze jako prohlížeč, nikoli jako systém, který umožňuje zákonem požadované funkce.
Nyní tedy vystoupí pan poslanec Holeček.
A toto do dnešní doby vyřešeno není.
Táži se - ano, s faktickou pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.
My jsme to chtěli vyřešit z gruntu. Vy říkáte, že elektrárnu taky nemůžete převést na střední elektrotechnickou školu, takže proč byste tam převáděli nějaký státní majetek.
Děkuji.
Vy říkáte: Chudáci ředitelé.
Jste to mohli jenom dotáhnout do konce. A vy jste to zrušili a teď tady říkáte, že to vyřešíte dohodou o spolupráci.
Do rozpravy se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Děkuji. Hlasování končím. Končím projednávání této interpelace. Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace. Pan poslanec Karel Pražák se omlouvá z dnešního jednání od 10 do 13 hodin z pracovních důvodů. Pan ministr Chovanec se omlouvá od 9 do 11 z pracovních důvodů. Od 10 hodin z důvodu zahraniční pracovní cesty se omlouvá pan poslanec Šrámek. Od 9 do 11 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Maxová. S náhradní kartou číslo 31 dnes hlasuje pan poslanec Radek Vondráček. Poslanecké sněmovny sejdeme při slavnostním shromáždění, kdy přivítáme pana Jiřího Bradyho. Ano, děkuji. Prosím, máte slovo.
To je přesná ukázka toho, jak se slova rozcházejí s činy. Až budete říkat, jak pomáháte školství, tak si vzpomeňte na slova vašeho pana ministra.
Děkuji. Poprosím paní poslankyni Pěnčíkovou. Prosím, máte slovo. A nyní poprosím pana ministra, který se přihlásil do rozpravy.
Tak musíme si říct, o co nám tedy jde. Tady se jedná o vymezení rozsahu. Nikoliv o čistém nájmu, že ty pozemky půjdou do nájmu. A tady si myslím, že to je ta podstata, o které se bavíme.
Pan poslanec počká řádně... Tak paní poslankyně Pěnčíková byla první, kterou jsem zaevidovala. Já vás poprosím, ono je to velmi složité, když se mi všichni hlásíte a nevyužíváte svého elektronického zařízení. To jen aby tady byl klid a pořádek, abyste mě neobvinili, že někoho upřednostňuji. Ano, já váš návrh eviduji.
A tady už se tři roky hledají důvody, jak jim to nedat.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Ondráčka. Prosím, máte slovo.
Tak vám děkuji, paní předsedající. Konkrétně jakou právní formou. Nekličkujte, i když jsme v lese.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Dohodou o spolupráci.
Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Pěnčíkovou, která se hlásí do rozpravy. Ano, děkuji. Prosím, máte slovo.
A ty školy se potřebují naučit těžit dřevo. To je možné zajistit dohodou? S jiným právním subjektem? Ale prosím, pane ministře, dokdy?
Nyní tedy paní poslankyně Marta Semelová a připraví se pan poslanec Marek Černoch. Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane premiére, vaše vláda se v koaliční smlouvě zavázala, že bude řešit situaci neúplných rodin, které strádají z důvodu zanedbání povinné výživy ze strany druhého rodiče, a to mimo jiné předložením zákona o náhradním výživném. To by bylo jistě záslužné. Přitom v České republice je situace přímo alarmující. K tomu tristní vymahatelnost práva. Tyto rodiny se tak nezřídka pohybují na hranici chudoby a propadají se do dluhové pasti. V rozhovoru pro deník Právo ze dne 17. září jste uvedl, že vás - cituji - "hrozně štve, že se nedaří prosadit zákon o náhradním výživném pro samoživitelky, které jsou v zoufalé situaci. Diskuse už trvá velmi dlouho, je potřeba ji ukončit a předložit konkrétní zákon, ať se k němu jednotlivé strany vyjádří." V dubnu letošního roku tak návrh zákona o náhradním výživném předložila KSČM a několikrát jsme navrhli jeho předřazení tak, aby se co nejdříve projednal a schválil ve prospěch dětí žijících v neúplných rodinách. Velmi mě překvapilo, že ČSSD náš návrh jako jeden muž nepodpořila. Ptám se proto, proč ČSSD návrh nepodporuje a kdy dáte do souladu své sliby a činy.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Marek Černoch a připraví se pan poslanec Mackovík.
Děkuji za slovo. Pane premiére, Rada Evropy na svém posledním zasedání schválila rezoluci, která je nazvaná Dopad evropské populační dynamiky na migrační politiku. Budu citovat. "Snížení počtu obyvatelstva v produktivním věku v Evropě vytváří potřebu přilákat mladé kvalifikované migranty." Proto se ptám, kdo jsou ti mladí kvalifikovaní migranti. Kolik z těchto migrantů, kteří přicházejí v obrovských vlnách, má kvalifikaci a zdali Evropa nemá stále ještě dost nezaměstnaných. Druhá citace, z mého pohledu ještě více skandální. "Reakce na populační výzvy by mělo být lepší využití proudu migračního přílivu do Evropy." Nevím, co to znamená. Ptám se vás, pane premiére: V případě, že by Evropská unie prosazovala přístup využití migrační vlny ke zvýšení populace a obsazení pracovních míst od členských států, odmítnete to, nebo přijmete?
Já vám také děkuji. A jako poslední vystoupí pan poslanec Stanislav Mackovík. Prosím. Připraví se poslanec Stanislav Mackovík.
Pane ministře, podle mého hlubokého přesvědčení země potřebuje spíš více rybníků, zjednodušeně řečeno, než přehrad, až na některé opravdu významné jednotlivé výjimky. Veřejným míněním hýbe zájem státu prostřednictvím Povodí Vltavy projednávat, případně do budoucna realizovat jakousi retenční nádrž, anebo přehradní nádrž na řece Berounce a stát prostřednictvím Povodí Vltavy, pokud vím, investoval nemalé finanční prostředky na to, aby vznikla jakási studie.
Prosím, pane ministře.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Jedním z těchto řešení samozřejmě bylo i vyhodnocení technických opatření, která by k tomu mohla přispět. Z této studie vyplynulo, že teoreticky je tady možné takovéto vodní dílo, takovouto retenční nádrž zrealizovat. Já si myslím, že takovéto dílo takovýchto parametrů je myšlenka, která je nerealizovatelná. Takže tak jsou nastaveny tyto kroky.
Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Hlasování končím. Nyní přikročíme k další interpelaci. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci postavení sudetoněmeckého landsmanšaftu. Nicméně s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. České peníze českých daňových poplatníků.
Přistoupíme tedy k další interpelaci. Také se omlouval, i v tuto chvíli zde není. Nyní přistoupíme k další interpelaci. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Otevírám rozpravu a do ní se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku, který se přihlásil do rozpravy.
Bylo to v Trutnově. Tam jsme tuto záležitost probírali a v tu dobu se to opravdu klonilo k té variantě, že by proběhl ten převod pozemků.
Problém dolní části Berounky by nevyřešila. Já bych se přimlouval za nějakou definitivní tečku.
Žádnou vyšší už dát neumím.
Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové. My jsme v lednu letošního roku projednali podmínky zadávacího tendru i na výboru zdravotnictví. Takto to šlo do vlády. Na vládě došlo k výrazné změně a tendr se celý překopal. Z čehož jeden z těch zahraničních provozovatelů, to je firma ATE ze Slovenska, má statisticky - a my jsme se na výboru bavili o tom, že nechceme do těch parametrů dávat čistě jenom tu bezpečnostní stránku, kdy se skutečně něco může stát. Takže ta slovenská firma od roku 1998 do současnosti přišla o čtyři posádky včetně vrtulníků a pacientů při leteckých katastrofách. To znamená záchrany pomocí vrtulníku v nepřístupném terénu pomocí leteckého vybavení. A poslední otázka. Děkuji.
Do té doby, než úřad odpoví a než ten tendr bude definitivně rozhodnut, tak některé věci úplně komentovat nemohu, abych nepoškodil pozici státu. To znamená, jednotlivé konkurenční firmy proti sobě vypouštějí různé informace a podobně. A nejsem tím úplně nadšený. A já tomu rozumím. Protože je to o nějaké lidské spolupráci. Nicméně bohužel toto nám říká zákon o veřejných zakázkách, takto je to nastaveno a ty základy se prostě musely znovu soutěžit a vyhrál je ten, kdo dal nejnižší nabídku. Dali jsme nějaký návrh, nicméně ten tendr schvalovala vláda. Předcházelo mu meziresortní připomínkové řízení a ten tendr došel k nějakým změnám. Poté se tedy rozhodne. Ve dvou základnách již byla podepsána smlouva, a nic tedy nebrání tomu, aby došlo k nějaké kooperaci mezi zdravotnickou záchrannou službou a tím provozovatelem. A věřím, že nic nebude bránit tomu, aby docházelo ke kooperaci mezi tím provozovatelem letecké záchranné služby a zdravotnickou záchrannou službou.
Děkuji, pane ministře. Prosím.
Padlo tady, že se dvěma provozovateli je podepsána smlouva. A pokud tedy, tak s kým ta smlouva byla podepsána?
Bylo prostě jasné, že by musely být naprosto dramatické důvody, aby takové dílo mohlo být ospravedlněno, a ty důvody zjevně nenastaly.
Jenom krátkou doplňující otázku.
Já se omlouvám.
Dnes vás interpeluji ve věci prodeje chátrajícího východního nádraží v Děčíně. Prosím vás tedy o jakousi přímluvu u Českých drah, jestli by cena nemohla být pro školu schůdnější.
Je tedy stále ve vlastnictví Českých drah. České dráhy prodávají nemovitosti subjektům, které vykonávají obecně prospěšnou činnost, obcím, nebo v tomto případě vysoké škole za cenu dle znaleckého posudku. Tato praxe byla uplatněna i v případě zájmu o tuto budovu ze strany ČVUT. Přijde mi vhodné, aby tato budova byla rozumným způsobem využita pro účely, o kterých jste hovořil. Takže se podívám, jak jsou daleko s tím revizním posudkem, a podívám se na to, zdali by se v té věci nedalo něco udělat tak, aby tam nešlo jenom o maximalizaci zisku z prodeje, ale i o nějaký společenský zájem.
Dnes už se tady o tom částečně mluvilo. Jednak - proč je to vlastně tak dlouhé? Proč nemůže ŘSD přebírat ta svodidla po kratších úsecích? Proč musí být vždycky to omezení tak neskutečně dlouhé? Jestli to není jenom lenost Ředitelství silnic a dálnic. Pokud to nemáte, tak klidně i poslat. Kdy bylo vypsáno výběrové řízení, kdo to dělá a kolik to stálo?
Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.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
Z provedených bezpečnostních inspekcí a identifikací rizik bylo také nutné svodidla doplňovat do nových úseků. Některá se musela prodlužovat, a to zejména před překážkami nebo místy, kde hrozí sjetí vozidla ze srázu. Jedná se o pilíře mostů, stojky portálů dopravního značení nebo mýta a podobně. Tím, že zvýšíme stupeň zadržení, mnohem lépe zabráníme proražení svodidel a přejetí vozidla do protisměru. Na závěr bych rád uvedl, že výměna svodidel je plně v souladu s národní strategií bezpečnosti silničního provozu pro roky 2011 až 2020, kde je jedním z vytyčených cílů zajištění bezpečné silniční infrastruktury. A teď ještě krátce k tomu vašemu dotazu v té délce, což je samozřejmě věc, která zajímala a zajímá i mě.
Než dám slovo dalším s faktickou, poprosím k mikrofonu pana poslance Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Znova se k tomu vracím.
No to jsme se dočkali odpovědi od pana ministra. Vy jste v podstatě prohlásil, že okradete tu školu ve prospěch Lesů České republiky. No nebudete, protože dohodou o spolupráci nemůžete vytvořit... Výbornej nápad! Tak to těm ředitelům škol řekněte! Prosím vás, tohleto je... Já chápu, co všechno může exekutiva. Ale pořád i vláda České republiky musí dodržovat zákony této země. A nemůže si vymýšlet, že vytvoří nějakou normu, která bude v rozporu se zákonem. Co když, to, co říkal kolega Ondráček, dojde k neoprávněnému majetkovému prospěchu? To se budeme soudit tady? Tohle nemůžete myslet vůbec vážně! Řekněte, že to nevíte, nebo že jste to nechtěl udělat, a mně to bude milejší než to uhýbání se vlastní odpovědnosti.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana ministra zemědělství.
Myslím si, že je dobré říct, že je tady dneska obrovské množství středních odborných škol. Chodí do privátních zařízení, chodí do státních zařízení. A je to ošetřenou formou dohody o spolupráci. Ten subjekt při své standardní ekonomické činnosti dává prostor studentům, aby do toho podniku přišli a tam tu praxi realizovali. A stejně principiálně to děláme už dnes u těch Lesů. Chodí na pozemky Lesů České republiky. Děkuji.
Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla.
No přesně, hledají se důvody proč ne.
Přihlásil se pan ministr, který má přednostní právo. Nedal vám přednost, omlouvám se.